A pokud jde o ten další výrok, který vás tak zajímá, ten nepříjemný pocit. Ale prostě učinila jsem to, protože jsem měla určitý zásadový postoj, a když pak vidím na těch transparentech tyto nepravdivé a neseriózní údaje, tak se nedivte, že ten nepříjemný pocit mám.
Já určitě nechci komentovat jednotlivé transparenty na demonstraci, na to jsem se vůbec neptal. Podle toho, co jsem si vyjel teď z internetu, tak ty transakce tam byly už v květnu, a vy jste to pronesla 2. června v Partii na Primě, takže jsem poměrně překvapen tím, co jste tady uvedla.
Vážený pane poslanče, já to vůbec nebudu dál komentovat, jestli to považuji za rozptýlené, nebo nerozptýlené. Já mám jinou práci, než abych se zajímala o to, kdo co financuje. A to jsou pro mě důležitější věci, než se hrabat v něčem, co prostě pro mě nemá takovouto cenu.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v roce 2015 jste u příležitosti 92. výročí vzniku Turecké republiky prohlásil na turecké ambasádě - cituji: "Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti." Nechápu, jak může vrcholný politik v konfrontaci se staletou snahou o expanzi islámu vyřknout tato slova. Možná jste se chtěl zalíbit tureckým představitelům, nevím. Budu citovat, co na adresu islámu pronesl zakladatel Turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk. Cituji: "Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy." A právě pro toto své přesvědčení důsledně oddělil islám od státu. Použiji slova jiného Turka, a to prezidenta Erdogana. Ten totiž prohlásil - cituji: "Neexistuje umírněný a neumírněný islám. A myslím si, že tato slova, pane ministře, zazněla z povolanějších úst, než jsou ta vaše. Pane ministře, jak by vaše slova vnímali naši předkové, kteří se zbraní v ruce umírali na hradbách u Vídně? Co by na vaše slova řekly muslimské dívky, které díky islámu musejí podstoupit něco tak strašlivého, jako je ženská obřízka? A co by na vaše slova řekli všichni ti, které popravoval džihádista John takřka v přímém přenosu? Ráda bych, abyste nám blíže vysvětlil vaše slova, protože já, ať pátrám, jak pátrám, vidím jen utrpení, expanzi, zotročování a v neposlední řadě bezprecedentní ničení všeho neislámského.
Případně mi můžete oznámit, kdo hlasuje s náhradní kartou. Dnešní jednání zahájíme bodem 237 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Ještě mi přišla jedna várka omluv. Na pořad jednání 30. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem sedm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě jednu odpověď na písemnou interpelaci. Tou jednou interpelací, kterou jsme ještě neprojednali, je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Paní poslankyně je přítomna. Pan premiér je omluven z důvodu zahraniční cesty. Důvod pro přerušení tedy i nadále trvá a my nemůžeme pokračovat v rozpravě k této interpelaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou, tak mi nezbývá než konstatovat, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. Děkuji vám, že jste se přišli na nás podívat.
Mám tam nastavený mechanismus snižování úředníků, kdy pokračuji v tom principu neobsazených míst, rušení neobsazených míst, se kterým jsem začala v loňském roce, a letos jsem ho promítla dokonce do novely rozpočtových pravidel, která teď míří na vládu. A to si myslím, že je také důležité. Ekonomika je v růstu. A do tohoto kontextu jsme zasadili všechny priority. Takže to je ten důvod.
Myslím, že tu odpověď slyšeli všichni. Kdybych tam alespoň viděl jakousi snahu a ambici, že ty rozpočty a deficity budou klesat k nule v nadcházejících letech, ještě bych pro to měl nějaké nepochopení, ale ta neambice toho, že každý rok chcete 40 miliard - vůbec nechápu, proč máme dva ekonomické vicepremiéry. Pro takové hospodaření by stačil na Ministerstvu financí úřednický náměstek.
Já si naopak myslím, že mí předchůdci hospodařili velmi dobře. Já bych chtěla říct, že měla tato vláda co vracet lidem. Měla co jim vracet. To není žádné projídání a není to žádné kupování si voličů. Investovali jsme a já opakuji, veřejné finance jsou zdravé. Potvrdila to většina ratingových agentur, potvrdila to minulý týden Evropská komise, která ohodnotila, že dodržujeme strukturální saldo, dodržujeme střednědobý rozpočtový cíl. Státní rozpočet plánujeme s deficitem 40 miliard.
Děkuji.
Vážená paní ministryně, nejdříve chtěla vaše vláda snižovat daně. Nakonec některé daně dokonce zvyšuje. Ta skrytá vyšší daň se jmenuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí, který plánujete zvýšit na dvojnásobek. Je to nefér v situaci, kdy vláda zároveň trvá na zachování absurdní daně z nabytí nemovitosti. V poměru k ceně bytů, domů a pozemků je sice správní poplatek malou položkou, ale vadí mi ten princip dalšího skrytého zdaňování. A toto navrhujete v poslední verzi daňového balíčku, který posíláte do Sněmovny. Původní plán na začátku dubna o tom ještě vůbec nepojednával. Takže se chci zeptat, proč ta změna a proč házíte další klacky po nohy těm, kteří se chtějí zodpovědně postarat o vlastní bydlení?
To je návrh, který předložil na vládě ministr zemědělství, on tady bohužel teď není, respektive požádal o jeho předložení a já jsem to tam zprocesovala, ty důvody. Myslím, že pan ministr to i publikoval. Má to v tiskové zprávě, kterou vydal minulý pátek, pokud si dobře vzpomínám, a je to dlouhodobý požadavek Českého katastrálního a zeměměřického úřadu. Český katastrální úřad vlastně dnes musí oslovovat mnohem větší množství účastníků toho řízení. A ten poplatek strašně dlouhou dobu zvednutý nebyl. Tam dokonce byly požadavky z Českého katastrálního úřadu, aby to zvýšení bylo i vyšší. Čili já vás odkazuji v podrobnostech, nemám to teď tady, na tiskovou zprávu ministra zemědělství, kterou vydal v pátek minulého týdne, případně vám ji zašlu písemně.
Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano.
Vy jste tady říkala, že se nezvýšil mnoho let, ale opravdu vám přijde fér tahle argumentace, kdy za poslední roky se zvýšily tolik ceny nemovitostí a stát, vláda, vybírá daň z nabytí nemovitosti? Ten poplatek není jenom jeden.
Pane poslanče, když už jsme u těch "fér", teď tady padlo několik faulů. Za prvé, srovnáváte neporovnatelné. Když vy to děláte opakovaně, a pak mě druhým dechem - teď už odešel pan poslanec Skopeček - vyzýváte k vyrovnanému rozpočtu. Já tomu rozumím. Nikdy jste ji nezrušili. Takže to si jenom řekněme na rovinu. Můžeme se o takové věci bavit. To by bylo fér.
Já bych ráda ocenila, že skutečně došlo tehdy k osobním návštěvám. Proč nebyla takto závažná věc široce diskutována? Proč nejsou k dispozici žádné analýzy, které by ji odůvodňovaly? A také, jak chcete, pane premiére, vyřešit pravděpodobný konflikt s kompetenčním zákonem? To jsou moje otázky.
Děkuji. Přečtu dvě omluvy. Vyčerpali jsme interpelace učené na předsedu vlády, nyní budou pokračovat interpelace na členy vlády. Prosím máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, pojem předsudečné nenávisti začalo Ministerstvo vnitra využívat v souvislosti s tím, jak se mění struktura scény, která se projevuje nenávistně vůči jiných skupinám obyvatel. Chci jasně říci, a tím odpovídám na některé z vašich otázek, že se nejedná o právní pojem a v rovině trestního práva nedošlo k žádným změnám, neboť postih trestných činů motivovaných nenávistnou pohnutkou je v našem trestním právu dostatečný a vychází i z mezinárodních závazků České republiky. Takže kategorie předsudečná nenávist není konstruktem Ministerstva vnitra. A zavedení této terminologie nám doporučovali jak akademičtí odborníci, tak také lidskoprávní organizace.
Vidím, že ano, takže prosím. Poprosím pana ministra o odpověď.
Člověk může být trestán za to, co je trestné. A co je trestné, říká trestní zákoník. A já jsem vám řekl, že my jsme z hlediska trestního zákoníku nic neměnili. Pouze jsme zavedli nový termín, který popisuje některé fenomény v naší společnosti, nic víc, nic míň. Ale o tom, zda bude potrestán a jak bude potrestán, nerozhodne Ministerstvo vnitra ani já, ale rozhodne o tom nezávislý soud. A znovu říkám, na trestním zákoníku jsme nic neměnili. Pouze jsme po dohodě s dalšími rezorty zavedli tento nový termín jako popis určitého fenoménu ve společnosti. Takže ještě jednou a naposledy.
Děkuji panu ministru vnitra a poprosíme paní poslankyni Věru Kovářovou, aby přednesla svou interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, tento a příští týden probíhá vypořádání připomínek k odpadovým zákonům. Již je zřejmé, že k zákonům zůstane několik stovek rozporů. Tedy to se zřejmě nejednalo o kompromis. A musím upozornit, že tehdy tyto návrhy smetla ze stolu Legislativní rada vlády. O to více je zarážející, že Ministerstvo životního prostředí veřejně prohlašuje, že jeho partnerem je pouze jeden připomínkový subjekt, a další povinná připomínková místa opomíjí. Vážený pane ministře, z jakého důvodu Ministerstvo životního prostředí odmítlo opakované žádosti o dialog při přípravě odpadových zákonů a naopak zvolilo přístup, který může vést až k nesplnění transpozičního závazku? Nemohu se také nezeptat, proč jednáte pouze z úzkým kruhem připomínkových subjektů a další zcela opomíjíte.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající a děkuji za ten dotaz, vážená paní kolegyně. Přichází skutečně v aktuální dobu. Jedná se tedy, jak jsem říkal, o zákon o odpadech, zákon o obalech a zcela nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Návrhy byly začátkem dubna letošního roku předloženy k mezirezortu, ke kterému tento a příští týden se uskuteční konferenční vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení. Já si troufám říct, že ten zákon byl v tom mezidobí, vlastně už od roku 2016, diskutován s obrovskou skupinou vlastně připomínkových míst, historicky největší. Objevily se tam prostě samozřejmě Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace krajů a pak celá řada dalších. Ale je logické, vzhledem k tomu, že původně přišlo asi tři tisíce připomínek k těm zákonům, že všechny rozpory nebudou moc být vypořádány. Je ale naší povinností, abychom do vlády potom dostali zákon, který nebude mít rozpor s povinnými připomínkovými místy, ale máte pravdu, že tam mohou být subjekty, které prostě nebudou uspokojeny tím finálním zněním, ovšem v řadě případů jsou to subjekty, které kdybychom vzali v úvahu jejich připomínky, tak se okamžitě dostaneme naopak do rozporu s povinnými připomínkovými místy.
Děkuji.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Já jenom bych vám připomněla otevřený dopis, který vám byl adresován ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy, který napsalo devatenáct subjektů. Trošku je otázkou - zmiňoval jste Sdružení místních samospráv, ale já mám informace, že Sdružení místních samospráv nezapojujete.
Určitě není. Také teď jsem ještě ověřoval, zda Sdružení místních samospráv je přizváno k tomu. Tak nás určitě zajímá jejich názor.
Děkuji. Další v pořadím je pan poslanec František Navrkal s interpelací na paní ministryni Kláru Dostálovou.
Vážená paní ministryně Dostálová, tímto vás interpeluji ve věci plánované výstavby kontejnerového bydlení v Chanově, které by se dle vyjádření představitelů Rady města Mostu mělo financovat z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj. Modulové neboli kontejnerové bydlení, či tzv. čunkodomky, chce rada města instalovat do poloviny roku 2020 a město by to mělo stát cca 22 milionů korun. Kontejnerové bydlení by mělo sloužit pro 18 rodin. Už na začátku rozhodovacího procesu vzbuzuje tento návrh řadu pochyb. Diskuse o jiném řešení než o tom radou prosazovaném není na schůzkách pracovní skupiny připouštěna. Ze schůze pracovní skupiny navíc neexistují žádné oficiální zápisy a výstupy. Zkušenost ze Vsetína ukázala, že kontejnerové stavby jsou naprosto nevhodné a nekvalitní bydlení. Bydlení v kontejnerech ničí lidskou důstojnost jejich obyvatel. Hrozí, že v kontejnerech vyroste nová generace, která si už ani nedokáže představit, jak může vypadat bydlení ve standardních bytech. Tedy umožní tyto podmínky prohlubování sociálního vyloučení a stigmatizaci sociálně slabých rodin? Jaký je váš názor na kontejnerové bydlení? Uvažujete o udělení dotace na toto bydlení?
Děkuji.
Pěkné odpoledne. Zmíněnou kauzu velmi osobně prožívá řada rodičů, protože obdobnou operaci podstupují i tisíce dětí.
Právní situace týkající se mýtných tendrů není jednoduchá. Já tu situaci vnímám. Nechci veřejně komentovat procesní a právní postup Ministerstva dopravy. To jsem si dovolil takhle velmi stručně zareagovat na dotaz, vážená paní poslankyně.
Chápu, že téma mýto je skutečně tématem citlivým.
Pan ministr má zájem o odpověď.
Já jsem nehovořil, zda Ministerstvo dopravy má či nemá krizový scénář.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní nepřítomná ministryně, rád bych se zeptal, v jaké fázi je projekt Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů ve vašem rezortu. Vím, že na realizaci uvedeného projektu byla vypsána zakázka.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Myslím, že to je chvályhodné. To, co požadujete od pana ředitele, ne úplně naplňujete. Vy jste tedy odmítl vystoupit a z mé interpelace se stává spíše naléhavá prosba. Komunikujte prosím o dopravě a jejích problémech lépe. Rezort má zjevně mnoho problémů a mlčením se to rozhodně nevyřeší a předejdete určitě řadě nedorozumění.
Než předám slovo panu ministrovi, přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Hnilička se omlouvá od 16.30 do 18.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Pavel Pustějovský dnes od 15.45 do 19 hodin z pracovních důvodů.
Ano, je to pravda, odmítl jsem účast v Otázkách Václava Moravce.
Ale já mohu v podstatě vám odpovědět pouze z veřejně dostupných zdrojů. V tomto případě z výročních zpráv skupiny ČEZ lze dohledat, že ztráta z prodeje elektrárny Varna činila cca 94 milionů eur. A elektrárna Varna byla od počátku roku 2015 v neprovozovaném stavu. Případné opětovné uvedení do provozu vyžadovalo výrazné ekologizační investice, které nebyly v platném regulačním rámci vůbec návratné. Společnost ČEZ proto stála před rozhodnutím, zda za a) buď nadále držet neprovozovanou elektrárnu a každý rok generovat s tím spojenou ztrátu v řádu jednotek milionů eur, nebo za b) elektrárnu prodat nejvyšší nabídce v rámci výběrového řízení. Vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost SIGDA OOD, nevím, jestli to čtu správně, která nabídla nejvyšší cenu ve výši 48 milionů eur. Tato cena je výrazně vyšší než generovaná ztráta spojená s neprovozováním elektrárny. Z médií je známo, že nový vlastník začal elektrárnu Varna znovu provozovat a poskytovat služby spojené se stabilitou bulharské energetické soustavy. Poskytování těchto služeb bez uskutečnění relevantních investic naznačuje rozdílný přístup bulharských autorit k tuzemským a zahraničním investorům v bulharském energetickém sektoru.
Pan předseda má zájem? Má. Prosím.
Děkuji za slovo a děkuji za to vysvětlení, paní ministryně.
Věřte, že v rámci svých kompetencí, které nejsou neomezené, se o to zajímám. Sám jste naznačil tady nějaké vazby, které já samozřejmě nevím a nechci je předjímat. Bude tam probíhat nějaké šetření. Každopádně se sníženou dividendou nepočítáme. A já se prostřednictvím svých zákonných kompetencí, které nikdy nepřekročím, budu o tu věc zajímat dál.
Dalším v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha.
Proč tedy, když tohle všechno víme, podle informací z tisku, ale i z terénu se plánuje škrtnutí těch 9 milionů organizacím, které přesně tyto služby poskytují? Čili kdy tento výpadek budete sanovat, pane ministře?
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, když se podíváme na nějakou časovou řadu, že rok 2018 byl z hlediska objemu finančních prostředků výjimečný. Z tohoto důvodu to také může vypadat, že krácení finančních prostředků bylo opticky poměrně výrazné.
Kdo se tedy hlásí ke změně programu? Chce je někdo opakovat? Kdo je proti? Hlasování 997, z přítomných 115 pro 105, proti nikdo. Pan kolega Vít Kaňkovský ruší omluvu, která podle mého soudu ještě nebyla načtena. Ale jsou tu omluvy pana ministra Vojtěcha Adama, Dany Balcarové, Jiřího Maška a pana poslance Pavla Jelínka. Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zpravodajem výboru měl být pan poslanec Ivo Vondrák.
Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové a kolegyně. Zpráva je jednoduchá. To je vše.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu.
Je tady uveden seznam a ty částky.
Já se ji snažím komunikovat různými komunikačními kanály, především jsou to odpovědi na dotazy novinářů, České televize, Českého rozhlasu a dalších médií.